To znamená, šance zablokovat to, o čem vy hovoříte, prostě nebyla. Nebyla, neexistovala. Ale opravdu prosím, pojďme dál a ten zákon pošleme do druhého čtení, ať můžeme postoupit. My jsme debatovali za účasti pana premiéra, za účasti pana předsedy Váni, za účasti ústavních expertů, jak ten proces urychlit. A právě urychlení byl návrh poslanců. Proto jsme iniciovali s panem poslancem Váňou tuto cestu. Kdyby to bylo vládním návrhem, tak jsme přesvědčeni o tom, že jsme nebyli schopni stihnout lhůty tak, aby ještě v této době, tedy do konce funkčního období této Poslanecké sněmovny, ten zákon prošel. Proto jsme se vydali tímto směrem.
Děkuji, pane předsedo, nebudu zdržovat dlouho. Pan ministr opomněl fakt, že předkládal za vládu České republiky jednu změnu Ústavy, která se týkala toho samého. To jste neřekl. Vy jste řekl, že teď jste se připojil k tomu návrhu, který tady je. Ten původní návrh, který jste předkládal, byl špatný. Co se týče Bruselu. V tom případě, pokud tedy platí to, že vyjednávají za Českou republiku v Bruselu úředníci, tak asi nepotřebujeme ministry.
Děkuji za slovo. To je naše společná decize. To není, jako že tady jsme my a tam je ta ošklivá Evropská unie. My jsme ta Evropská unie a to je naše společná decize. Na druhou stranu, ve vší úctě a přátelství nemohu souhlasit s výroky, které tady říkala paní poslankyně Černochová, když o této směrnici mluví jako o odzbrojovací směrnici. Myslivecká jednota, která pořádá demonstrace na různých místech naší republiky, vybavena brokovnicemi a kulovnicemi, kdokoliv z nich si bude chtít koupit dalších deset brokovnic a dalších deset kulovnic, tak si je může koupit a žádná evropská směrnice mu v tom nebrání. Já vás všechny velmi prosím, abyste v té záplavě emotivních výkřiků, abychom si dokázali to konečné znění té směrnice přečíst a uvědomili si, co nám opravdu zapovídá. To také nesmíte mít. Můžete střílet jenom ze zásobníku řekněme 15 nábojů. Promiňte, nic jiného. Znovu opakuji, my s tou směrnicí nesouhlasíme, my si myslíme, že patří do národní regulace, my si myslíme, že Evropská unie nepotřebuje centrální regulaci, a dokonce jsme přesvědčeni, že naše zákony týkající se této problematiky jsou na špičce úrovně Evropské unie, a proto nepotřebujeme přebírat jakoukoli unifikaci. Nicméně ta hysterie, která se tady rozpoutala, mi přijde, jako že chodíme s kanonem na vrabce a že vyvoláváme duchy, které tady nejsou. My tady skutečně nad něčím, s čím - popáté opakuji - nesouhlasíme, vyvoláváme hysterii, která té problematice nepřísluší. Proboha, netvrďme lidem, že ta směrnice říká něco jiného, než opravdu říká! Přátelé na galerii, moc vás prosím, fakt si to přečtěte. Pokud někdo z vás není držitelem samonabíjecí pušky se zásobníkem 30 a více nábojů, tak nikdo z vás nebude odzbrojen! Nicméně říkat tomu odzbrojovací směrnice je nesmysl.
Chtělo se mi říct jako v jednom filmu: buďme na sebe hodní. Je to symbol, je to nějaký vzkaz. Myslím si, že je zbytečné se napadat, jestli někdo lže, říká nesmysly a podobně.
Pan poslanec Ivan Gabal a jeho faktická poznámka.
To je ta Ústava, na kterou jsme přísahali. A třetí otázka.
Po něm pan poslanec Chalupa, paní poslankyně Černochová, pan poslanec Štěpán Stupčuk.
Děkuji za slovo. Já jenom chci ocitovat, co se navrhuje. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon.
Velmi rychle.
Děkuji. Po ní pan poslanec Štěpán Stupčuk.
Já bych také ráda, vaším prostřednictvím, reagovala na kolegu Gabala. Prosím, toto číslo tady nezaznělo. Tolik tedy ke kolegovi Gabalovi.
Děkuji. Pan poslanec Štěpán Stupčuk.
Děkuji za slovo. Změna se netýká Ústavy, tudíž tady nikdo neohýbá Ústavu, ale týká se jednoho z ústavních zákonů, který vytváří společně s Ústavou ústavní pořádek.
Děkuji.
Já vám děkuju za laskavost, pane předsedající. Takže já si myslím, že právě proto bychom měli všichni dát povinně do Ústavy, že každý dospělý od 18 let by měl fasovat zbraň.
Děkuji, pane předsedající. Nicméně jsem přesvědčen, že tento návrh je velmi rozumný a je potřebný. Je potřebný z mnoha důvodů. Je potřebný z toho důvodu, abychom dali jasný signál, že způsob, kterým Evropská unie přistupuje k řešení bezpečnostních problémů v Evropě, je naprosto špatný a že tento návrh odmítáme. Chtěl bych se ohradit vůči slovům pana poslance Gabala prostřednictvím pana předsedajícího, že tady snad dochází k nějakému ohýbání Ústavy. Mně to připadá naprosto pochopitelné, naprosto správné a budu rád, když se nakonec domluvíme, že takovou změnu provést máme.
Děkuji. Pan poslanec Miroslav Kalousek a jeho faktická poznámka.
Promiňte prosím, jenom dvě reakce, protože některá vystoupení by přece jenom neměla zůstat bez odezvy.
Dámy a pánové, vážený pane premiére, vážená vládo, jenom krátká reakce na to, co tady zaznělo. Výbor pro evropské záležitosti se problematice brexitu věnuje průběžně. V drtivé většině nás informuje přímo pan premiér, který se účastní těchto jednání v rámci konzultací ohledně svého mandátu před Evropskou radou. To, co říkal pan předseda Fiala, velmi kvituji. Je důležité, aby Česká republika napříč politickým spektrem měla jasnou strategii, tahala za jeden provaz. A osobně si myslím, že v tuto chvíli bude důležité, abychom ladili svůj postoj, své priority, své nároky s ostatními členskými státy, protože společně dokážeme vyjednat daleko víc, než pokud bychom vyjednávali samostatně. Chtěl jsem zmínit ještě jednu důležitou věc a to jsou finanční závazky Spojeného království vůči rozpočtu Evropské unie. Myslím si, že bychom měli trvat na tom, aby Spojené království opravdu dodrželo své závazky. Možná jste si všimli, že státní rozpočet České republiky je poměrně významně navázán na rozpočet Evropské unie.
Co mě tam ovšem zaráží, tak to je vytučněná věta o tom, že vláda považuje za zásadní jednotu a společný postup na evropské úrovni. Těch států, které se budou rozhodovat, jestli budou chtít zůstat v Evropské unii, nebo ne, bude více. Byl to předseda Komise Juncker, který těsně před brexitem, před hlasováním, před tím referendem, řekl, že to Brity bude bolet, ať se rozhodnou jakkoli. Je to člověk, který je velmi schopný v rámci vyjednávání. Je to stejná Evropská unie, která prosazuje systém dvourychlostní Evropy, kdy se přisuzuje jedněm první třída, druhým druhá třída. My jsme bohužel pasováni do té role druhé třídy. Oni říkají jednu věc, že v Británii samozřejmě ty nálady se takovým tím zvláštním způsobem trošku mění, nicméně že většina Britů nemá problém s lidmi, kteří pracují, kteří tam jsou na školách, kteří se zapojují do toho života. Oni mají problém s lidmi, kteří tam žijí a čerpají sociální dávky. Je to z mého pohledu logické. Proti těmto lidem se ve Velké Británii budou vymezovat. Ne proti těm slušným, kteří tam podnikají nebo kteří tam studují. Samozřejmě, Česká republika se musí aktivně zapojit do vyjednávání. Není to černá - bílá, levá - pravá, že buď budeme vyjednávat sami, anebo budeme vyjednávat v rámci Evropské unie. Já si myslím, že ty kroky můžou být společné. Ale hlavní je nesedět v koutě, nečekat na to, co nám Evropská unie vyjedná a pak se možná třeba divit. Nejde o separátní vyjednávání, ale hlavně o aktivní přístup České republiky. Protože říkám, bude to trvat minimálně dva roky, ale z mého pohledu to bude delší. Ano, byly odmítnuty povinné kvóty, ale na začátku se mluvilo o tom, že se přijmou, a až po tlaku Poslanecké sněmovny a evropského výboru, tak v té chvíli se teprve vláda rozhodla povinné kvóty nepřijmout. Stejně tak to bylo se smlouvou s Tureckem, kdy Poslanecká sněmovna zde musela odhlasovat usnesení o tom, že Česká republika nemá přijímat bezvízový styk s Tureckem. To si myslím, že bude velmi důležité.
Také děkuji.
Takže tolik snad moje lehké pochybnosti o tom, jestli navrhovatelé dosahují toho, čeho chtějí dosáhnout.
Já tedy otevírám obecnou rozpravu.
Já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl pouze snad korigovat některá slova pana kolegy Bendy. A jenom, pane kolego, bych rád připomněl, že ten člověk měl legálně drženou zbraň. Policie v té době začala kroky k tomu, aby byla odebrána z důvodů pochyb o jeho duševní zdraví. K tomu vlastnímu zákonu. Pro mě držitelé zbraní jsou partneři. Jestli má rozhodovat o legálnosti zbraně to, jestli tam je zásobník na 15, 19, 21 nebo 30 nábojů, to přece o tom nemůže být. Požádám pana předsedu Váňu, abychom toto projednali na bezpečnostním výboru. Vedle toho je potřeba také poctivě přiznat, že implementace této směrnice je 15 měsíců a je velmi málo pravděpodobné, že se rozsudek se stihne do té doby.
Děkuji a prosím paní poslankyni Černochovou, připraví se pan poslanec Ondráček.
Děkuji, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já musím začít reagovat na to, co tady zaznělo z úst pana ministra. Víte, pane ministře, pláčete nad tou odzbrojovací směrnicí hezky, ale asi tak dva roky po termínu. Žlutá karta podle Lisabonské smlouvy může zablokovat projednávání směrnice, pakliže se najde dostatečný počet států, které se k tomu přidají. Protože pan ministr, vážená střelecká komunito prostřednictvím pana předsedy Sněmovny, ten návrh předkládá jako řadový poslanec. On ten návrh nepředkládá za Ministerstvo vnitra. Protože ten původní návrh, který předkládal za Ministerstvo vnitra, byl protiústavní. Teď to předkládáme my, ale pokud se může s vámi ukázat na tiskové konferenci, tak do toho jde! Ale zpátky k té normě. Zároveň se jedná o pomyslný opěrný bod, ze kterého můžeme vycházet při dalších úpravách zákona o zbraních, které mohou zmírnit negativní dopady směrnice Evropské unie. A já se neztotožňuji s tím, co tady říkal kolega Váňa prostřednictvím pana předsedy, že toto není reakce na evropskou směrnici. Otevřeně si tedy přiznejme, že tato novela v žádném případě nepovede k zastavení této absurdní odzbrojovací směrnice, ale je nějakým prvním krokem, aby největší nesmysly v ní obsažené nezasáhly legální držitele zbraní u nás. Jedním z nich je i pilíř, kam spadá vnitřní bezpečnost. Přesto lze vnitřní bezpečnost považovat za výsostné pole každé země a je jenom na nás, jakým způsobem si naši bezpečnost a obranu vybudujeme a jak chceme chránit naše občany. Pokud se bude chtít legálně ozbrojený občan stát v budoucnu aktivní součástí systému bezpečnosti země, měl by mít k tomu možnost a v takovém případě by měl být podle mého názoru částečně vyňat z dopadů směrnice. Nevyjednala nic, přestože vím, že se zejména paní magistra Bačkovská a pan Bartošek velmi snažili. V Bruselu musejí jednat politici.
A nyní tedy pan kolega Adamec přihlášený do obecné rozpravy.
Obával jsem se toho, že to tady zazní. Tak já se přiznám, že mně spokojenost ministerstev je úplně volná. Já potřebuju, aby byli spokojení vlastníci a provozovatelé těch letišť. Já se musím přiznat, že mě to mrzí, že piloti čekají na tento návrh zákona. Já proti tomu nic nemám. A prosím a žádám vás všechny, abyste prostě nereflektovali další pozměňující návrhy než ty, které přináší hospodářský výbor. A co se týká toho problému. Já to chápu. Je to letitý problém. Měl by to být úkol prioritní, protože žijeme ve státě vlastníků, nebo se o to aspoň snažíme. A myslím si, že toto by vždycky měla být priorita, aby jakákoliv lidská činnost byla takto správně podchycena. Aby práva vlastníků zůstala nedotčená a aby provozovatelé měli naprostou jasnou představu, co si mohou dovolit a co ne. Víte, ono nikdy to není jen tak. Je mi líto.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Já ke kolegům poslancům jenom tolik. Tak tento zákon se tady projednává celý rok a žádná dohoda mezi oběma ministerstvy nenastala. Od toho se to začalo všechno odvíjet. A ty návrhy, které dávám jako pozměňovací, ty neřeší majetkoprávní nebo majetkové vztahy. Ty v současné době řeší soud.
Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. První je přihlášený pan poslanec Snopek a poté pan poslanec Seďa.
Děkuji.
Děkuji panu poslanci Snopkovi. Nyní pan poslanec Seďa v podrobné rozpravě.
Takže já se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 6069, který jsem vložil do systému.
Není tomu tak. Žádný návrh, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení, nemáme, a mohu tedy druhé čtení ukončit. Předložený návrh uvede navrhovatelka paní poslankyně Věra Kovářová. Takže paní poslankyně, máte slovo.
Naše novela usiluje o to, aby k takovým popotahováním už nedocházelo. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušení povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví. Jak píšeme v důvodové zprávě, explicitním zakotvením kritéria jiného důležitého zájmu obce se otevírá prostor pro zohlednění mimoekonomických aspektů přijímaných rozhodnutí. Typickým případem je posouzení konkrétní dispozice s ohledem na její účelnost pro rozvoj obce nebo význam pro řešení sousedských vztahů. Závěrem svého úvodního vystoupení bych na tomto místě ráda poděkovala kolegovi Kořenkovi, jehož pozměňovací návrh rozšířil původní předlohu o ustanovení týkající se rovněž hlavního města Prahy a krajů, tedy všech úrovní a typů územní samosprávy v českém právním řádu. Tento pozměňovací návrh byl schválen výborem pro veřejnou správu a má také moji podporu.
Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednávání končím. Tímto bodem jsme se zabývali 30. června loňského roku na 48. schůzi, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu. Ptám se pana předsedy vlády, jestli chce vystoupit s úvodním slovem. Hned vám, pane předsedo, uděluji slovo.
Děkuji. Tímto krokem začala oficiálně a taky formálně běžet dvouletá lhůta, kterou stanovuje Smlouva o Evropské unii pro vyjednávání podmínek ukončení členství v Evropské unii. Česká republika měla dosud se Spojeným královstvím úzké historické i hospodářské vazby. Pevně nás spojují demokratické ideály, spojují nás principy právního státu, spojuje nás taky úcta k lidským právům. Čekají nás náročná jednání. V prvním kroku zahájíme jednání o podmínkách ukončení členství Spojeného království v Evropské unii. Půjde tedy o jakousi rozvodovou smlouvu. Ve druhém kroku nás čeká jednání o podmínkách pro budoucí spolupráci v období po vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Partnerství, které bude zohledňovat zájmy České republiky i priority našeho členství v Evropské unii. V tomto smyslu, jak jsem popsal, a po předchozích konzultacích na politické úrovni přijala česká vláda k otázce vystoupení Spojeného království z Evropské unie na svém pondělním zasedání souhrnný poziční materiál, který bych vám také rád v rámci svého dnešního podvečerního vystoupení tady v Poslanecké sněmovně představil. Rád bych připomenul, že otázkou brexitu se na národní úrovni zabýváme už řadu měsíců. Skupina funguje jako poradní orgán vlády a sdružuje nejen dotčená ministerstva, ale také zástupce hospodářských a sociálních partnerů. V rámci této skupiny už byla zpracována řada analýz, které se zabývají jak právními, tak institucionálními, ale taky ekonomickými dopady odchodu Spojeného království z Evropské unie. Právě na svém posledním jednání, které se uskutečnilo na konci března, projednala také návrh pozičního dokumentu vlády. Jsem přesvědčen, že diskuse napříč politickým spektrem je u tohoto tématu naprosto zásadní. Jsem taky rád, že se nám spolu s předsedy všech parlamentních stran podařilo ve společném prohlášení shodnout na hlavních prioritách České republiky pro nadcházející jednání. Dovolte mi, abych vám tedy připomenul text společného prohlášení, ke kterému se přihlásily všechny politické strany zastoupené ve Sněmovně. "Spojené království Velké Británie a Severního Irska je historickým partnerem České republiky. Česká republika bude do budoucna usilovat o co nejužší spolupráci ve všech oblastech. Respektujeme rozhodnutí občanů Spojeného království vystoupit z Evropské unie. Stejný princip je třeba uplatňovat také při formulaci národní pozice. Česká republika se hodlá na formulování a prosazování společné pozice Evropské unie aktivně podílet. Maximální měrou budeme usilovat o zachování stávajících ekonomických vazeb a jejich případný další rozvoj, budeme bránit tarifním i netarifním překážkám pohybu zboží a služeb.
Tyto přesné statistiky bohužel k dispozici nemáme a na mikrofon bylo sděleno na výboru, že Ministerstvo práce a sociálních věcí takové statistiky nemůže doložit. Pak se tedy ptám, na základě čeho Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje koncepčně. Nic proti tomu, nicméně ze zákona i z toho pojmu vychází, že umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu může být skutečně jen přechodné do určité zákonem stanovené časové hranice. V současné době tyto děti není kam předávat, protože nám pro děti, které nejsou právně volné, chybí dlouhodobí pěstouni. Z toho jsme vycházeli. Proto jsme s kolegy a kolegyněmi považovali za nesmírně důležité posílit postavení dlouhodobých pěstounů, jak vychází i z usnesení výboru pro sociální politiku, a žádali jsme paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou o zajištění podkladů a řešení situace dlouhodobých pěstounů.